Úplně stačí kontrolní závěr. Já jsem si vyžádal i samotné protokoly. Dělal to náš bývalý kolega Karel Sehoř. Buď tedy byly těm orgánům NKÚ zamlčeny, nebo byly skryty, nebo byly skartovány, jak jsem se i dozvěděl. Vím, že dokonce bylo rozhodnuto o digitalizaci těchto materiálů. Podporuji návrh na usnesení.
Já vám děkuji. Nikoho dalšího nevidím. Pan ministr si chce vzít v této fázi závěrečné slovo. Prosím.
Předně bych rád řekl jednu věc. Nic takového nehrozí. Druhá věc. Já chci říci, že Ministerstvo dopravy se rozhodlo a koncem minulého roku zveřejnilo onen posudek, přestože jsme měli od právníků názor, že ho zveřejňovat nemáme. Ten posudek je k dispozici. Já jsem měl pocit, že v digitální době, pokud je k dispozici, tak je v pořádku. Jestliže je tady bráno, že má ministerstvo dát každému poslanci papírovou kopii, tak my je prostě rozmnožíme a všem vám je předáme, pokud je takový problém si je stáhnout z veřejně známých zdrojů. Na druhé straně bych se trošku podivil - víte, mně přijde velmi zvláštní, když se řekne, že se má dávat posudek ve všech verzích. Co se týče posudku, já tady chci říci jednu věc. Ano, je tady posudek Vysokého učení technického. Co se týče té žaloby, já se k ní za chvíli vyjádřím, ale je to prostě materiál, který je součástí spisu. Může ho zveřejnit - já nevím, jestli je tady potřeba - a myslím, že ten posudek je veřejně známý a je jasný, takže můžeme to probírat. Já jsem dostal informaci, že údajně to je posudek, který si objednala soukromá osoba. Já to musím prověřit. Nepleťme si, že o někom říkáme, že je viníkem anebo že soud má posoudit objektivní odpovědnost z provozu.
Chci poděkovat za podporu tohoto návrhu zákona v prvém čtení a chci požádat o jeho přikázání do výboru Poslanecké sněmovny.
Děkuji panu premiérovi a prosím nyní zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Romana Váňu, aby se ujal slova.
Návrh doplňuje stávající legislativu, jejímž pilířem je právě zákon o kybernetické bezpečnosti. Nynější novela uvede v soulad naši národní legislativu se směrnicí o informační a síťové bezpečnosti, kterou přijal Evropský parlament a Rada Evropy následně tedy až po nás. Návrh rozšiřuje působnost stávajícího zákona o kybernetické bezpečnosti na provozovatele základních služeb i správce a provozovatele informačních systémů ve významných odvětvích infrastruktury. Cílem je zlepšit připravenost státu na hrozbu kybernetických útoků. Zákon počítá také s možností dobrovolného zapojení do systému národní kybernetické bezpečnosti i pro subjekty mimo okruh stanovených orgánů a osob.
Proto navrhnu přikázat tento výbor výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Protože říkám, nějakým způsobem to navazuje. My budeme zavádět elektronizaci státní správy pomocí elektronických občanských průkazů, které budeme projednávat příští týden. Takže to je opravdu nutné monitorovat. S tím nemám problém. Ale už dopředu avizuji, že navrhnu tento tisk přikázat výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
Děkuji panu poslanci Klánovi. Pokud se nikdo nehlásí, tak končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele, případně pana zpravodaje. Neeviduji návrh na vrácení či zamítnutí tohoto návrhu zákona. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Přistoupíme tedy k hlasování. Budeme hlasovat o přikázání výboru pro bezpečnost jako garančnímu výboru. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Konstatuji, že tento návrh byl přikázaný výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Pan kolega Klán navrhl přikázat dalšímu výboru - výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Paní poslankyně Černochová, poté pan poslanec Laudát má ještě návrh. Prosím, paní poslankyně. Děkuji paní poslankyni.
Věcně, tematicky on patří do bezpečnosti jak vnitřní, tak vnější. Ale patří hodně moc do hospodářství. Tudíž moc prosím. Je to velmi racionální, abyste to poslali i do hospodářského výboru.
Děkuji panu předsedovi. Nejprve budeme hlasovat o návrhu na přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Kdo je pro přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh byl přijat. Dále je tu návrh na přikázání výboru pro obranu, o kterém jsem zahájil hlasování. I tento návrh byl přijat. I tento návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že garančním výborem tohoto zákona byl přikázán výbor pro bezpečnost a dále jsme návrh přikázali výboru pro veřejnou správu, výboru pro obranu a hospodářskému výboru. Končím prvé čtení tohoto návrhu zákona.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já bych možná z tohoto místa ráda připomněla svým kolegům z ANO, co říkal pan Babiš po volbách, když jsme se všichni kolegové dostali do Poslanecké sněmovny, a to že nás vyzýval k tomu, abychom omezili svoje podnikání. On sám přišel s tím, že svoji firmu Agrofert převede na nějakého pana Průšu. Já ho tedy osobně neznám, možná kolegové z Agrofertu vědí, o kom mluvil. Protože vlastně pan Babiš může dělat to, co dělá ze své pozice ministra financí, a to že využívá veřejné prostředky pro svoji firmu. On prostě může! A my všichni víme historicky, že pan Babiš je mistr světa v tom, co on může dělat a co mu zákon dovoluje. My víme, jak se zachoval v kauze Čapí hnízdo. Víme, jak dokázal využívat nebo zneužívat mezeru v zákoně, co se týká dividend. Takže on prostě jednoduše může. A pokud člověk, který zastává funkci ministra financí, nemá morální kredit k tomu, aby sám rozhodl, co je morální a co není, co může dělat a co nemůže dělat ze své pozice, no tak bohužel tady řešíme lex Babiš.
Vážený pane předsedající, páni ministři, dámy a pánové, já si dovolím krátce zareagovat na slova kolegy Blažka, který tady apeloval na to, abychom nešpinili jedna strana druhou, že ten Karel, ten nekradl. Rozkradení OKD. Vytunelování OKD. Začalo to v době, kdy tady bylo Občanské fórum. Potom tady byla ODA, Občanská demokratická aliance. Takže tady došlo k rozkradení společnosti za desítky, stovky miliard.
Pan poslanec Pilný, faktická poznámka.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Kauzy, které tady jmenovala, Čapí hnízdo nebo dividendy Agrofertu, vznikly před vstupem Andreje Babiše do politiky. Způsob, jakým to udělá Andrej Babiš, je jeho způsob. On se cítí ohrožen ve svých právech. Takže má přirozené právo se zákonným způsobem bránit a nesporně to tak udělá a je zbytečné vymýšlet a kritizovat za něco, co se prostě nestalo. Pokud se týká střetu zájmů, tak samozřejmě je známo, a je známo především voličům, kteří zvolili Andreje Babiše a hnutí ANO do Sněmovny, jak to s Andrejem Babišem vypadá. Tento zákon nedělá nic jiného než to, co je všem obecně známo, v jakém střetu zájmů Andrej Babiš je, a on to deklaruje. Mění v něco, co bude daleko, daleko méně transparentní. Tento zákon by ho měl k tomu přinutit, a já doufám, že to neudělá, že Ústavní soud se rozhodne podle rozumu. Je to zbytečné, kontraproduktivní, nikomu to nepomůže a bude to ještě horší, než to bylo.
Já mu závidím tohle sebevědomí, ale prosím. Ta probíhá stále. Dokonce ji vyšetřuje OLAF. To se prostě stalo a je to doložitelné z otevřených zdrojů. Tak to prosím není pravda, že to bylo. To bohužel je.
Vy jste řekl, že jediný, kdo nemá máslo na hlavě, tak jsou komunisti a ANO. A chceme bojovat proti korupci, chceme bojovat proti zlodějnám a chceme, aby zákon platil pro všechny. Takže ani my nemáme máslo na hlavě, pane kolego.
A po něm pan poslanec Komárek.
Děkuju, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, mě mrzí, že tady není kolega Chvojka, protože jsem mu včera slíbil, že mu dovyprávím, co mně vadí. Už ho vidím, pana ministra. Tak se také stalo, tak se sem hnutí dostalo, díky lékařům, učitelům, lidem, kteří prostě na tu kandidátku šli, a všichni věděli, kdo je volili, co mají, co nemají. A teď půjdu k tomu, co mě vadí. Vadí mi to, že právě i vy, pane ministře, sice jste chviličku pan ministr, ale jste možná díky hnutí ANO ministrem. Všichni to věděli. Mně to připadá asi tak, jako když se ožením a za 14 dní po svatbě začnu manželce říkat, že má zelené oči, když je předtím měla taky. Tak to mně vadí.
To jenom na vysvětlení. Samozřejmě přijdou o peníze ty firmy, které školí. To je potřeba si říct. Samozřejmě je to trochu stres na ty strážníky, na druhé straně ale je to dobře, že se školí. A oni mají možnost reparátu. Je to pane kolego úplně jedno.
Jinak samozřejmě to patřilo římskému senátu, ta poznámka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Pan ministr předložil text novely zákona, o kterém předpokládá, že bude celý změněn tím komplexním pozměňovacím návrhem.
Nyní kolega Bohuslav Svoboda také s faktickou poznámkou. A potom faktická poznámka pana ministra vnitra.
Já jsem také z titulu své funkce byl velitel městské policie a scházel jsem se s ní každý měsíc a znám všechny jejich problémy. Ty peníze jdou stejně do městského rozpočtu, a když se za ně koupí nějaký defibrilační přístroj, tak to je jenom dobře. Je to dennodenní práce, dennodenní práce s lidskou bídou, s lidskou kriminalitou, s lidským nepořádkem. Je to práce, která je svým způsobem velmi těžká. Nevím, kdo jste to kdy viděl, co to je, když strážník pracuje s bezdomovci, když pracuje s opilými, když vyklízí sběrné středisko pro bezdomovce. A maturitu skutečně dneska děláme v 19 letech. Ten strážník dělá úplně jinou práci, než o jaké my tady hovoříme. Platíme je víc, než je placena státní policie, a tím pádem se nám podaří ty strážníky jakž takž sehnat a ten jejich stav navýšit.
Prosím, pane ministře, máte slovo.
To znamená, nejenom na pokutách směřující k nepovolené rychlosti, ale obecně, tedy těch pokut jako celku. Je asi možné tu statistiku dát v nějakém podrobnějším tvaru. Ještě jestli mi dovolíte reakci na předřečníka prostřednictvím pana předsedajícího. To znamená, bohužel tady slouží policisté z jiných krajů republiky. Zaplať pánbůh za ně. Ale právě ta disproporce mezi odměňováním je strašně vysoká.
Děkuji panu ministrovi. Nyní pan poslanec Martin Kolovratník řádně přihlášený v rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
To je osud nás trpělivě čekajících v řádné přihlášce. Já bych, kolegyně a kolegové, v této věci rád vystoupil z pohledu poslance, který se věnuje dopravě, respektive ve věci přesahu a vazby této tematiky obecní policie právě na dopravu a bezpečnost silničního provozu.
Trvala za prvé velice dlouho a prodražovala se. Jenom tady zmíním jednu věc, kdy mluvím o ceně. Musí pokračovat další opatření, která souvisí s hydrogeologickým uložením stavby, s tím, že se ztratila i podzemní voda v jednotlivých obcí, které souvisí s dálnicí. A my nikdy nevíme, jak budou vysoké, jak dlouho tyto náklady budou trvat, a to jsem očekával, že dneska aspoň v nástinu se dozvíme v rámci informace pana ministra. A doufám, že pan ministr v rámci rozpravy ještě odpoví na některé moje vznesené otázky. Děkuji za pozornost.
Jako další je přihlášen pan poslanec Hovorka. Prosím, máte slovo.
Původní majetek byl 970 milionů. To je to, že stát řídíme jako firmu, protože kdybychom takhle řídili firmu, tak dávno zkrachujeme nebo je na nás exekuce. Mimochodem, exekuci máte na svůj majetek, kterou jste nevyřešili. U půjček by mělo být v přílohách účetní uzávěrky jasně vysvětleno, za jakých podmínek byly poskytnuty, to tam Cíl nemá. Asi je zbytečné, abych to tady četl, protože páni kolegové se tomu smějí. Já jsem rád, že to občané vidí i na obrazovkách, čemu se kolegové smějí. Dále dochází k situacím, kdy firmy neposkytují své služby pouze svým mateřským stranám, což je myšleno stojící v pozadí možnosti zřízení těchto firem, ale otevřenému trhu. Propojení firem se stranami může být velmi výrazné. Strany tak de facto skrze spoluvlastněné společnosti podnikají. Takže vážení spoluobčané, kteří se na to díváte v televizi, takhle to chodí v politice. Včera mi bylo panem kolegou Birkem v souvislosti s diskusí kolem OKD doporučeno, abych se obrátil na orgány činné v trestním řízení. Mohl bych to oplatit stejnou mincí s tím, že zákon o střetu zájmů je zbytečný, protože kterýkoli občan, i poslanec, má možnost a právo podat trestní oznámení na kohokoli z nás, který se dopustí nějakého přečinu. Pokud tedy ve střetu zájmů se dopustil něčeho, tak prostě na to máme orgány v trestním řízení a můžeme to řešit přes trestní řízení. Tak jak je napsaná a předložená, je čistě formální a je to jenom politikaření. Vlastně tedy nepotřebujeme žádný takový zákon, jako je lex Babiš. Pokud bude reakce taková, že je to samozřejmé, že se to vyšetří, proč se již tak neučinilo před rokem, před třemi roky, před pěti lety? Jinými slovy, je nám tady opakovaně sdělováno, že česká veřejnost nedosahuje těchto kvalit, a proto je potřeba modrých zákonodárců, kteří tento nedostatek intelektu českých občanů napraví. Zapomněl dodat, že je to tak v rozporu s jím neustále akcentovaným bojem za demokracii. Hnutí ANO a s jeho předsedou Andrejem Babišem byl právě a jen pouze demokratickým způsobem zvolen do tohoto parlamentu jistým množstvím hlasů a získalo mandát k vládnutí.
Poprosím pana poslance Blažka, který má faktickou poznámku, a po něm se připraví pan poslanec Birke.
Já jsem, pane kolego, v téhle Sněmovně pouze o rok delší dobu než vy a byl jsem zde jako ministr a už tehdy jsem trpěl, když ve I já jsem vlažný k tomu, co se přijalo a přijmout se má, ale trochu z jiných důvodů.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Birke, poté paní poslankyně Zelienková.
Druhá poznámka, kterou k tomu chci říct. Víte, dneska je módní dávat jeden na druhého trestní oznámení. Pane kolego, nepokřikujte na mě. Trestní oznámení dneska jeden na druhého - vždyť to je jak v blázinci. Já jsem starosta města, kde to je národní sport. Ale poprosím vás o jednu věc. Nikdy nejezděte do Náchoda.
Z pověření vlády návrh uvede pan ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře.
Děkuji za slovo. Vláda těmito opatřeními reaguje mimo jiné také na podněty výboru pro evropské záležitosti, který vládu požádal právě o posílení bezpečnostních prvků migračního procesu. Některá z navrhovaných opatření jsou zároveň součástí vládního balíčku, jehož cílem je zvýšit vnitřní bezpečnost České republiky. Návrhem jsou dále do českého právního řádu transponovány dvě směrnice Evropské unie, které upravují podmínky pobytu cizinců a příslušníků třetích zemí. Cílem vlády je podporovat takové formy migrace, která bude přínosem pro českou ekonomiku a Českou republiku a zároveň posílí její mezinárodní konkurenceschopnost. Z tohoto důvodu návrh umožňuje vládě vytvářet konkrétní programy pro tuzemské zaměstnavatele a určité kategorie cizinců, jejich budoucích zaměstnanců. Těmto cizincům bude umožněn vstup a pobyt na území za výhodnějších podmínek. Vláda bude moci také pružně reagovat na aktuální nedostatek pracovníků v určitém odvětví. Dále se navrhuje zavést povolení k dlouhodobému pobytu pro investory, kteří plánují v České republice uskutečnit významnou investici a v rámci ní vytvořit stanovený počet nových pracovních míst. Tito zahraniční investoři budou moci volit mezi standardním dlouhodobým pobytem, a tedy získat dlouhodobé vízum za účelem podnikání, anebo na základě nově stanovených mechanismů získat na území České republiky oprávnění na dva roky. Prioritou vlády v této věci je, aby do České republiky přicházela kvalifikovaná pracovní síla. Na druhou stranu není možné, aby se zhoršovala bezpečnostní situace ve městech a v oblastech, kam tito lidé přicházejí.
Děkuji panu ministrovi. Nyní prosím zpravodajku pro prvé čtení paní poslankyni Zuzku Bebarovou Rujbrovou, aby nám představila příslušný zákon. V případě, že se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova.